Kdo prostě chce jít do veřejného prostoru, tak prostě musí být připravený na to, že se bude dělit o informace o svých majetkových poměrech s ostatními. Že jsou lidé, kteří to tady nedodržují nebo nedodržovali. Otázka, jestli jich přibývá nebo ubývá, je zcela legitimní. O tom je možné samozřejmě diskutovat.
Ptám se na závěrečná slova pana ministra.
Ať už legislativních a nelegislativních. A žádné z nich není samospasitelné, samozřejmě ani tento střet zájmů nevyřeší vše. On neodstraní střet zájmů, ale měl by vnést průhlednost, transparentnost do této oblasti. Páni poslanci Seďa a Chvojka tady mluvili o zvyšování sankcí. To znamená, je možné lépe také posoudit, jak k závažnému jednání došlo, a úměrně tomu stanovit sankci. Přicházelo v úvahu více rezortů. Dále pan poslanec Laudát zmínil jakási tajná přiznání. Tam nejsou žádná tajná přiznání. Tam jsou dvě skupiny přiznání. Střet má být transparentní. Co se týče dotazů paní poslankyně Kovářové ke kancléři. Kancléř tam výslovně patří. Proč, jak je projednávána novela ve Sněmovně, to je suverénní věcí této Sněmovny. K tomu já se vyjadřovat nebudu.
Vážené kolegyně, kolegové, za prvé, osobní útoky nechám stranou, protože každý má nějakou kulturu, tak se i projevuje. To, co jsem tady zažil dopoledne, mohu jen pokrčit rameny. Já jsem byl zpravodajem tohoto návrhu zákona. Protože jsem ve Sněmovně a v Senátu poměrně dlouho, tak říkám zcela jednoznačně, že neexistoval, neexistuje a nebude existovat ministr financí ani předseda vlády, který by si nechal takovýmto způsobem zasáhnout do rozpočtu, a je tedy tudíž zcela jasné, že kdybychom schválili to, co tam někteří navrhovali, tak dneska jste byli v té situaci, že byste tady rozhodovali o tom, jestli zásah do rozpočtu bude 9 miliard, nebo tedy 11 miliard ve dvou letech, a vládní koalice by to nutně musela zamítnout a samozřejmě si všichni domyslíte, jaká by byla reakce a co by se tady dnes odehrávalo. Tento zákon vláda poslala do Poslanecké sněmovny v únoru letošního roku. V takové pozici byl Senát. A já prostě nechci komentovat, jakým způsobem probíhá jednání v Poslanecké sněmovně. Na tom se podílíte všichni a vy musíte rozhodnout, co je rozumné a co není rozumné. Kdysi dávno tady tyhle propočty vznikaly ve spolupráci s úředníky Ministerstva financí v mém vlastním počítači, dva roky byly v mém počítači, pak vznikl analytický tým a od té doby Ministerstvo financí, jak všichni, kdo ve financích pracovali, vědí, má každý rok detailní přehled o každé obci, o každé dani, která (?) ta obec dostává. To je úplně jasné. V téhle chvíli je úplně jasné, že ten původní záměr je prostě někde jinde. Ta motivace není z téhle daně. Mluvili jsme zde o Praze. Je opravdu Praha o tolik lepší ve vytváření pozic pro podnikatele jako všechny obce České republiky dohromady? Nebo je to něčím jiným? To znamená, ony nedostanou nic a ze všech ostatních daní musí ještě platit zpět finančnímu úřadu, který to dál rozdistribuovává, 60 milionů korun. Problém těch úlev je opravdu palčivý. A to není možné, aby to tak dál bylo, protože se jedná opravdu o velké peníze. To znamená, že je zcela zřejmé, že budou probíhat další jednání o rozpočtovém určení daní. Takže mně z toho vyplývají dvě věci, závěry, které si myslím, že mám podložené, ale samozřejmě nikomu neberu jeho názor.
Budeme pokračovat v přerušeném bodu zákona vráceného Senátem zákona
Hezké odpoledne, dámy a pánové. My tady máme na stole před sebou v podstatě dvě možnosti v případě tohoto zákona. A pak je tady na stole verze sněmovní. Takže máme před sebou v podstatě pouze, si myslím já, dvě možnosti, aby od příštího roku platilo aspoň něco. Ale nechci tím vyvolat nějakou další debatu, omlouvám se těm, kterých jsem se eventuálně mohl tímto svým krátkým vystoupením dotknout. My jsme schvalovali v Prostějově rozpočet v pondělí, jako obvykle vyrovnaný rozpočet v objemu zhruba necelé miliardy korun.
Děkuji.
Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, tak to má Prostějov štěstí. A to není Prostějov. Jestli takových obcí bude víc, tak se máte na co těšit.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, hezký podvečer. No, samozřejmě, někdo bude plus, někdo bude minus. Ale samozřejmě já nic proti tomu nemám. No také když je ekonomický růst, tak by to bylo velmi podivné. To je pro jiné životní situace.
Pan místopředseda Gazdík také s faktickou poznámkou.
Já bych nejprve chtěl panu předsedovi Faltýnkovi prostřednictvím pana místopředsedy pogratulovat, že jeho Prostějov na tom v příštím roce vydělá. Až v tom dalším, v tom prvním roce, jasně. Nicméně my netvoříme zákon o rozpočtovém určení daní na jeden rok. My musíme vědět, jak to bude dýchat se státním rozpočtem. Prosím, k té situaci, do které jsme se dostali, kdy je tady senátní návrh, který prostě není zanalyzován, kdy nemáme čísla, zároveň nemůžeme připravit kraje o navýšení rozpočtového určení daní, tak je asi nejrozumnější přijmout sněmovní verzi. A pan ministr tady jasně slíbil, že provede analýzu. Že jeho ministerstvo příští rok na tom bude pracovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane senátore, pane ministře. Doufám, že už teď nikdo s přednostním právem mě odsud neodstrčí. Tak možná některé věci znovu připomenu. Především bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co říkal pan předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Financování obcí je věc komplikovaná a velmi citlivá.
Pan ministr krčí rameny a neví, přesto nám chce odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Opět naprosto férově, nejsem schopen vám v tuto chvíli odpovědět, ale je jistě možné informaci zjistit, ale ne úplně obratem.
Pokud vám dá pan poslanec přednost - a dá.
Děkuji za pochopení, mám zde zprávu z Ministerstva vnitra, že změnový zákon přijde do Poslanecké sněmovny na podzim.
Děkujeme za rychlou reakci. Prosím, pan poslanec Benda.
V celé řadě věcí, v institutech, členění, polehčujících okolnostech, přitěžujících okolnostech, ukládání trestů a spousty dalších věcí. Já dokonce netvrdím, že to je úplně špatně. A i na úplné bagatelky, které máme na obcích, typu narušování občanského soužití. A já rozumím tomu, že se pak vláda samozřejmě snaží nějakým způsobem zareagovat, aby ten proces vypadal v těch složitějších řízeních stejně. A vykonávaly ho téměř výlučně osoby, které k tomu měly nějakou kvalifikaci. A teď ještě zapomenu na běžné pokutující policisty, kteří mají taky zkušenost s dnešním běžným pokutováním. Ale nejsem si úplně jist, nakolik budou schopni naplnit všechny parametry tohoto zákona. Já se asi spíš přikloním k návrhu, který řekla paní kolegyně Jírovcová, abychom návrh zákona vrátili vládě k přepracování, protože je tam řada problémů. Jestli nepůjdeme cestou, že v některých případech dovolíme zjednodušit. Protože víte dobře, jak jsme si zformalizovali trestní řízení. Pak do něj vnášíme trestní příkazy. Abychom se nedostali opravdu do situace, kdy zjistíme, že jsme přestupkové řízení akorát nekonečně prodloužili. A bohužel se obávám, že navrhovatelé, zejména z té právní sféry, s tím počítají, že se to řízení výrazně prodlouží. My jsme tady měli teď nedávno návrh zákona o registru přestupků, ve kterém jsme jako jeden ze zásahů dělali, že jsme prodlužovali lhůtu na projednání přestupku z roku na dva. A víme, jaký to dnes už činí problém v těch trestních řízeních, toto stavění promlčecí lhůty. Protože právě orgány činné v trestním řízení mají pocit, že mají času dost, protože dokud běží trestní stíhání, tak promlčecí lhůty neběží. Možná i na mnoho let. Kde samozřejmě následná sankce i kdyby náhodou přišla a stala se pravomocnou, nemá vůbec žádný efekt a vůbec žádný smysl.
Ještě v rozpravě, nebo v závěrečném slově? Až v závěrečném slově.
Nedá mi to, abych se nevrátil trošku do minulosti. Dva roky jsme o tom vyjednávali v rámci tehdejší vládní koalice a také s opozicí. Samozřejmě to byl statický výpočet z posledního uzavřeného roku, protože odhadovat současně dynamiku příjmů státních rozpočtů a současně to promítat do toho příjmu nemá žádný smysl. Zase - v tom statickém výpočtu mohu odhadovat nějaký růst. Hlavní důvod je tato konkrétní změna. Nemění se parametr, což byly naše pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně, ať už paní poslankyně Kovářové, nebo pana poslance Vilímce. Ze 14 pásem velikostí obce jsme vyrobili 4, pominu 4 největší města, která mají koeficienty zvlášť. My jsme zavedli 7 % rozdělování peněz určených pro obce podle počtu žáků. To také byla motivační složka ve smyslu: vyplatí se vám, zejména u těch menších obcí, nadále provozovat školu. A také skončily ty nedůstojné debaty, které si mnozí z nás pamatují, o tom, co jsou neinvestiční výdaje na provoz školy, které vyžadovali provozovatelé třeba v tom větším městě od žáků z okolních obcí a z obecního rozpočtu. Také jsme dlouho debatovali a korigovali jsme parametr, který byl rozloha území. To se týkalo několika obcí, které skutečně měly několik stovek obyvatel a přitom obrovský katastr. Ta debata nebyla vůbec jednoduchá. S Petrem Gazdíkem, kterého tady momentálně nevidím, jsme ta jednání vedli za naše politické strany a dlouho jsme hledali kompromis. Protože dotační titul ve své podstatě je nespravedlivý. My přece nemůžeme všichni zavolat do svého rozpočtu městského jako pan Faltýnek, jak to bude v Prostějově. Navíc když ta ekonomika roste. Letošní rok jsme ještě neuzavřeli. Poměrně odvážná prognóza. Ale proč ne. Pokud to nebyla cena a vás to napadlo jako dobrý nápad, tak já si myslím, že to prostě dobrý nápad není.
Došlo i k poklesu inkasa daně, na kterou je tento podíl navázán.
Já se připojuji k podpoře senátního návrhu. Děkuji.
Otevírám tedy rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Martínek.
Senát k tomu přistoupil z následujících důvodů. Takže je evidentní, že tahle situace se musí řešit. Senát zároveň v doprovodném usnesení žádal vládu, aby v případě přijetí dalších úlev se touto situací zabývala a zabránila tomu, aby tyto úlevy snižovaly dále rozpočty obcím.
Děkuji za slovo. Jejich rozpočty by si tak přilepšily o nějaké dvě miliardy korun, což sice není částka omračující, ale rozhodně ani částka zanedbatelná. Pan ministr financí Babiš s tímto návrhem po celou dobu projednávání nesouhlasil. Mrzelo mě to, protože jsem argumenty, se kterými tak činil, považovala za velmi slabé. Například že obce hospodaří dobře, že mají příliš peněz na účtech. Říkala jsem si, že pramení z toho, že pan ministr nemá vůbec žádnou komunální zkušenost, a proto odůvodněnost požadavku samospráv svým způsobem pochopitelně podceňuje. Přitom hlas bývalých nebo současných komunálních politiků hnutí ANO je natolik slabý, že nedokáže korigovat rozhodnutí nezkušeného pana ministra. Nebyl prostě nikdo, kdo by vykřikl: "Král, respektive ministr je nahý!" Nepřekvapilo mě to. Překvapilo by mě, kdyby tomu bylo naopak. Nicméně pak přišla opravdu neuvěřitelná zpráva. Zpětně si říkám, že ta zpráva byla příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. A taky že pravdivá nebyla. Po seznámení se s pozměňovacím návrhem, který vznikl horkou jehlou na Ministerstvu financí a který horní komora přijala, jsem pochopila, že pan ministr je v zásadě konzistentní. Alespoň se svými dřívějšími postoji, které k otázce novely zákona o rozpočtovém určení daní v posledním roce uplatňuje. Tyto postoje jsou směrem k požadavkům obcí odmítavé až nevstřícné. Pro zájemce připomínám, že v programu hnutí ANO se hovoří o posilování rozpočtového určení daní pro obce a města a rušení národních dotačních titulů. Nemohu si pomoci, ale mám za to, že v politické praxi je tento program poněkud přehlížen. To jsem ale lehce odbočila. Můžeme se bavit o tom, o kolik přesně obce přijdou. Paradoxně čím úspěšnější v této oblasti pan ministr bude, tím méně si polepší obce.
Pak to mělo nějaký smysl. Pak to bylo odpracováno a oddiskutováno. Kdyby ze Senátu přišel pozměňovací návrh týkající se pouhého parametru, tak prosím, tak si myslím, že o tom můžeme s klidným svědomím hlasovat. Ale ze Senátu přichází pozměňující návrh, který zásadním způsobem mění systémový pohled na rozpočtové určení daní a obchází celý ten proces, bez kterého si neumím představit legitimní - možná to bude legální, ale nebude to legitimní - bez kterého si neumím představit legitimní přijetí zákona, abychom si byli jisti, že prošel svým připomínkovým řízením, že byly vypořádány rozpory, že byla zpracována RIA, že jsme měli možnost se k tomu vyjádřit ve druhém čtení, v tom druhém čtení uplatnit pozměňující návrhy a že jsme to prostě projednali tak, jak se taková zásadní systémová změna projednat má. Pokud to přišlo ze Senátu jako pozměňující návrh, tak celý tento proces, který jsme si nestanovili pro srandu králíkům, ten jsme si stanovili proto, abychom měli maximální pocit jistoty, že zákony schvalujeme odpovědně, tak celý tento proces jsme škrtli, vygumovali a obcházíme ho! Fakt si myslíte, že na to máte právo? Fakt si myslíte, že to všechno, čím mají systémové změny legislativy procházet, abychom měli pocit odpovědně udělané práce, můžete takhle vyhodit z okna, protože si to zrovna přeje Babiš? Na to nemáme právo. Myslím, že bychom o tom snad vůbec neměli hlasovat! Ale jestli to teď vodprásknete jako odsouhlasení návrhu, který obešel ten proces, tak rezignujete na svoji práci a na svoji odpovědnost!
Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem, už posledním, je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo - zatím posledním, ano.
Tak já bych chtěl poděkovat panu senátorovi, my se známe roky, za upřímné vystoupení. Já se ministra financí nebojím. Vy už takticky přemýšlíte, co by ten Babiš řekl a jak by to bylo v té koalici a to by asi neprošlo. Není pravda, že by to bylo 11 miliard ve dvou letech, ale ve třech letech, pane senátore. Ve třech letech. Tato vláda nespoří. Rozhazuje. Za druhé, pan senátor mi neodpověděl na otázku, proč berou některým obcím. Na tom bychom se snad mohli shodnout i s poslanci ANO, že dva minus jedna je jeden. No tak to vezmu stovkám obcí! Tak to klidně vezmu stovkám obcí. Protože se bojím ministra financí. Takže opravdu velmi jednoduché. Proč pan senátor nehovořil o tom, co odborný garanční výbor Senátu doporučoval Senátu jako plénu? Tam se totiž ještě senátoři nebáli ministra financí. Máme podobnou zkušenost a myslím, že kdyby to někdo takhle tvrdil, tak nemluví pravdu. Změna systému. V okamžiku, kdy spustíme proces změny systému, jiné koeficienty, jiné parametry, jestli školství sedm nebo devět procent, tak je to práce na dva roky. Já musím konstatovat, že nejvíc rozčiluje poslance z hnutí ANO, když je věcná debata. Fakt je to rozčiluje, nevím proč. Tak ta slavná komise, pracovní skupina k RUD, jak pan ministr tady několikrát sliboval, jak na tom bude pracovat, tak naposled se sešla 23. listopadu. To je tedy práce! Ano, pane senátore, máte pravdu, teď se to rozhodne hlasováním. Jsem rád, že nám to člen horní komory připomněl, my bychom na to sami nepřišli. Na rozdíl od něj doporučuji nehlasovat pro senátní verzi. Netvrdit, že pomáhám obcím, možná některým. A to jejich garanční výbor doporučoval. Přesto na plénu si řekli, že pomohou jenom některým obcím. S tím já souhlasím, o tom není žádný spor. Spor je o to, že je to málo, jedna miliarda. Kolik přidáváme krajům? Není to tím, že oranžoví hejtmani se chystají do voleb?
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Odpověděla jsem proto panu řediteli, že bych si ráda osvěžila paměť, k čemuž mi nejlépe poslouží zápis z tohoto jednání. Zápis z uvedeného jednání ale, světe div se, do dnešního dne nebyl schválen a účastníkům rozeslán. Nevím, možná nám to pan ministr vysvětlí. Nějaký zápis pro poslance, senátory a představitele Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv klidně počká. Mimochodem, pan senátor Martínek, který se stal nosičem senátního návrhu, se uvedeného jednání vůbec nezúčastnil. S tím souvisí ještě jedna věc, na kterou bych ráda upozornila.